Za mého předchůdce bylo na Ministerstvo zemědělství přijato 215 lidí navíc z původních 590 lidí. Takže si myslím, že tohle jsou kroky, které je potřeba dělat. Já bych od vás očekával úplně něco jiného. Že nám jako ministrům uložíte, abychom snížili počet úředníků, protože věřte mi, já jsem byl ve firmě, kde se za rok vystřídalo 60 kontrol a seděli tam 120 dní tito úředníci. Tento náměstek jako ekonomický měl na starosti i podřízenky. Měl by se jim věnovat. Tyto firmy měly 800 uživatelů, je to něco jako ministerstvo, stejně veliké. A stálo nás to pouze 8 milionů korun. Na ministerstvu se vyplácí desítky a stovky milionů korun na IT. Já si myslím, že to není dobře. Takže tím jsem chtěl vysvětlit svůj první krok na ministerstvu.
Myslím si, že bychom se měli dostat k tomu, abychom dnes schválili pořad schůze a skutečně to projednali, když už tady probíhá taková široká rozprava reálně, akorát neprobíhá se všemi. Takže si ty názory poslanců prostě, páni ministři, nemůžete vyslechnout, protože nemají možnost vystoupit. A taky bych chtěl navrhnout, abychom dneska jednali po druhé hodině, protože to vypadá, že to bude dlouhé.
Všechny jsem vás odhlásil, vážené paní kolegyně, páni kolegové. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Můžeme pokračovat, a to vystoupením pana předsedy Kalouska. Prosím, pane předsedo, ještě chviličku posečkejte, protože asi část kolegů bude vést jinou rozpravu v předsálí, takže je tady poměrně velká hladina hluku...
Děkuji, pane předsedající. Jediné, co je samozřejmě smůla, je, že tam nešla na základě řádného plánu kontrol. Byť souhlasím s tím, že vždycky v nějakém výjimečném případě se na základě daných podnětů může to období doplnit o kontrolu mimořádnou. To znamená, nejenom na GIBS. Ty podněty bychom samozřejmě našli u celé řady jiných. Nepochybuji například o tom, aniž bych to viděl, že chodí neskutečné množství podnětů na Kancelář prezidenta republiky. A já už vidím pana premiéra, jak po této informaci sedá ke stolu a píše dopis: V Kanceláři prezidenta republiky dlouho nebyla žádná kontrola. Hned tam, paní ministryně, nějakou pošlete! A vy to tak činíte. V tom je ten problém. Ten problém je, že vy nemůžete říct, že jste to nevěděla. Protože vy jste dostala dopis od pana předsedy vlády, ty předpokládám, že čtete. Můžete tisíckrát říkat, že to bylo naprosto nestranné a na základě analýzy rizik, ale nemůžete říkat, že jste to nevěděla. Protože jste dostala dopis předsedy vlády. A když něco vypadá jako kachna, kváká to jako kachna a plácá to křídly jako kachna, tak je to prostě kachna, i když tady budeme mávat nezávislou analýzou rizik.
Tak například vyrovnání s Nomurou. Ministr financí Topolánkovy vlády v demisi podepsal na konci listopadu 2006 vyrovnání s Nomurou. Šlo o transakci, ve které se materiálně jednalo o desítky miliard, de facto až o 100 miliard, což je částka, o kterou vláda snížila své žaloby vůči Nomuře. Zástupci Nomury přiletěli do Prahy. Nomura se vzdá všech nároků a stát zastaví řízení, které proti Nomuře vede. Ministerstvo financí chce také požádat prezidenta Klause, aby udělil milost stíhaným manažerům Nomury. Znovu opakuji, nejsou to politické čistky. My máme takový zákon o státní službě, a já se k tomu také bohužel hlásím. Protože my máme ten systém. Ta státní správa je totálně uzavřená, nejsou kvalitní lidi. Protože tam jsou zakonzervováni lidi, kteří tam stále cirkulují, a samozřejmě je to velký problém. Takže my teď ten návrh, který jsme projednávali na vládě, projednáváme v Bruselu. Ta pošta je v špatném stavu. Ani nevím, jestli se jich týká vlastně ten registr smluv, jestli to zveřejňují. A tam bude výběrové řízení a doufám, že se tam přihlásí alespoň 50 lidí. A já na tom nevidím nic špatného. A to jsou zkušenosti a tyhle personální změny jsme udělali i na základě našich zkušeností, jak jsme seděli ve vládě. Takže my skutečně máme čisté svědomí, neděláme čistky, neděláme politické čistky, chováme se s péčí řádného hospodáře.
Děkuji panu Andreji Babišovi, předsedovi vlády České republiky, za jeho vystoupení. Ještě dovolte, pane předsedo, jednu věc. Mám tady omluvy. Dále jsou přihlášeni Miroslav Kalousek, Pavel Bělobrádek, Jan Chvojka, Ivan Bartoš a Jaroslava Němcová. Vidím další přihlášku.
Já mu na ty otázky rád odpovím. Je trošku neobvyklé, že vystoupil on první a nikoliv já jako zástupce navrhovatelů, ale samozřejmě respektuji to, že ještě nebyl ten bod řádně schválen, a jenom doufám, že k takovému schválení nakonec dáte souhlas. A jak říkám, rád teď vysvětlím, proč jsme iniciovali svolání této schůze. Nikoliv jenom ODS, ale šest politických stran zastoupených v této Sněmovně. Na co se chceme ptát a k čemu chceme také vládu v demisi vyzvat. A já pořád doufám, že to k něčemu povede a že budu moci ocenit jednou i výsledky. A udělal jsem to zcela vědomě a záměrně a jsem připraven tady i spolupracovat spolu s ostatními politickými stranami na tom, aby Česká republika byla v zahraničí dostatečně reprezentována, abychom tam mohli prosazovat naše zájmy. Ale dámy a pánové, a to chci tady několikrát podtrhnout, to je přece obrovský rozdíl. My musíme v každé chvíli prosazovat zájmy České republiky a jejích občanů v zahraničí, musíme to dělat efektivně a můžeme to dělat jenom tehdy, pokud jsme na tom jistým způsobem ve vnitropolitické debatě sjednoceni. Pokud nejsme, tak nic neprosadíme. A bohužel, bohužel, neschopnost rozlišovat mezi zahraniční a vnitřní politikou je dlouhodobým problémem české zahraniční politiky. A nejedná se jenom o ředitele GIBS, i když to je samozřejmě jakási špička ledovce. Tyto změny došly tak daleko, že se dokonce někteří vyhození náměstci chystají soudit. Takže tento třetí důvod se týká i způsobu, jakým jsou tyto personální změny prováděny, rozsahu, v jakém jsou prováděny, na který tato vláda v demisi nemá legitimitu. Já vůbec nemohu vyloučit, vůbec nemohu vyloučit, že v budoucnosti dá tato Sněmovna důvěru vládě, v jejímž čele bude premiér, který je obviněný, to nemohu vyloučit. A pak se samozřejmě tento argument o legitimitě a legalitě nějakým způsobem rozhodnutím Poslanecké sněmovny oslabí. Nezmizí, ale určitě se oslabí. Ale zatím se to nestalo! Zatím je tu vláda premiéra v demisi, premiéra, který je zároveň obviněný, a proto považuji za přiměřené, považujeme za důležité, za nutné, aby se za takovéto situace premiér a vláda chovali maximálně zdrženlivě. Toto jsou hlavní důvody, proč jsme jako ODS velmi kritičtí k personálním změnám, které dělá vláda. A proč se dnešní situace, a to znovu zdůrazňuji, dnešní situace totálně liší od jakékoliv jiné předchozí situace, kterou jsme s vládami v demisi v České republice od roku 1989 zažili. A teď zcela na závěr. Budete tu mít sice vládu s komunisty, ale my těžko budeme moci zpochybňovat legitimitu personálních rozhodnutí, jakkoliv se nám nelíbí. Dámy a pánové, toto jsou hlavní argumenty, pro které jsme svolali tuto mimořádnou schůzi. Toto jsou hlavní argumenty, o kterých chceme mluvit.
Nyní pan ministr Martin Stropnický, připraví se pan předseda Miroslav Kalousek. Pane ministře, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jakožto ministr v demisi nechci být konfrontační, ale jakožto ministr v demisi chci být konkrétní. To je obdivuhodné, když někdo třeba přesně ví, v kolika zemích vláda v demisi jezdí do krajů nebo nejezdí, ale to ponechám stranou. Ten aparát se nesmí zastavit, ten aparát má tendenci samozřejmě pracovat v nižších obrátkách - a na to doplácí kdo? No občan na to doplácí. Takže je potřeba ty resorty držet v nějaké provozní teplotě a řadu těch agend prostě zastavit nelze nebo by bylo velice nežádoucí. Za všechno mohu uvést to, co je vlastně vidět vždycky nejvíc, a to je čerpání rozpočtu. Já bych rád řekl zcela jasně, že o tom, že na ministerstva vpochodovává jakási armáda lidí z NATO, je prostě lež. To není pravda, já jsem to nedělal ani na obraně a nedělám to ani na zahraničí. Obsazení funkcí, to přece bylo produktem opoziční smlouvy, kdy to dospělo už do takových detailů, že aby se člověk mohl ucházet o místo ředitele základní školy, tak musel mít jednu nebo druhou legitimaci anebo aspoň mimořádně blízko k jedné nebo druhé z těchto velkých tradičních stran. Nás prosím, vážení kolegové, z toho neviňte. Není to prostě pravda a dá se to velice snadno doložit. Bylo to předem evidentní, bylo to dohodou a bez ztráty květiny, naprosto. Jednoho náměstka, který byl podle mého soudu vytvořen uměle, toho odborného, to jsem zrušil. Ty odbory jsem přeskupil a i v tomto případě ta osoba, ten odborník, náměstek, jednalo se o ženu, nebyla vystavena žádné osobní či jiné újmě, protože již předem bylo jasno, že vycestuje do zahraničí. To se nám mimochodem docela daří a možná že to stojí za zamyšlení, proč my jsme skoro ve všem poslední. Ale budiž. A to se stalo. To se stalo, to jsme všichni věděli a bohužel k tomu také došlo. S kterými se velmi obtížně potom jakýmkoli způsobem... Ale i v tomto případě postupujeme podle zákona, i v tomto případě nedochází k žádným masivním výměnám. Tam se to prostě zastavit nemůže, to by tuto republiku poškodilo. My musíme pracovat, jakkoli jsme v demisi, protože lidé od nás očekávají, že budeme pracovat v jejich prospěch, a my stojíme stejně v demisi, myslím si, na platech jako mimo demisi.
Další s přednostním právem je pan předseda Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jeden z předních českých komentátorů filozofii tohoto projevu popsal tak výstižným a stručným citátem... Tak výstižným a stručným citátem, že si ho dovolím vypůjčit, jenom se pokusím dvě slova přeložit pokud možno co nejpřesněji do pojmů, které je možno vyslovit v Poslanecké sněmovně. Pan premiér nám tady v podstatě říkal: Proč nám vyčítáte naše exkrementy, když už bylo nakadíno před námi... No, děláme to proto, protože musíme, pane premiére. Dovolím si upozornit, že to není pravda. Generální inspekce bezpečnostních sborů byla jedním z protikorupčních opatření Nečasovy vlády a byla zřízena na základě návrhů ministrů Pospíšila, Kubiceho a Kalouska a nedomnívám se, že kdokoli z těchto tří pánů by měl nějak blízko k vašim zájmům či k zájmům Ivana Langera a chtěl je jakýmkoli způsobem naplňovat. Pokud je pravda, a já nemám o tom důvod pochybovat, pak jste ho žádal o rezignaci s tím, že mu když tak pomůžete zajistit jiné lukrativní místo. Zaslouží si, aby tohle tady mohlo být vysvětleno a abychom si mohli říct, co smí či nesmí dělat vláda v demisi a co je či není nebezpečné na výkon zejména oněch nestranných a nezávislých institucí, zvlášť v bezpečnostní oblasti, zvlášť v situaci, když máme předsedu vlády, který je trestně stíhaný a má svůj obrovský konflikt zájmů vůči policii i vůči složkám, které nad policií vykonávají dohled.
Děkuji panu předsedovi Miroslavu Kalouskovi. Takže prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Mně jde o zájmy naší země a jejich prosazení v zahraničí a nebudu přihlížet tomu, že tady máme x měsíců vládu, která nemá důvěru, a nejsme schopni v zahraničí v klíčových otázkách, když se mluví o reformách Evropské unie, když se mluví o podstatných změnách v Evropské unii, tak nejsme schopni jako Česká republika vystupovat. No to bych byl opravdu blázen a moje strana by byla neodpovědná, kdybychom za takové situace nebyli připraveni spolupracovat. A to my jsme! Ale znovu opakuji, zahraniční politika je něco úplně jiného než vnitropolitické otázky a nesmí se to smíchávat dohromady. Tady jde o stát a jeho zájem a je povinností každého odpovědného politika, aby se na něčem podílel. Z tohoto hlediska já skutečně vítám, že moji iniciativu - a přiznávám, mnohem rychleji než v minulosti pan premiér Sobotka - pan premiér v demisi Babiš akceptoval a že se sejdeme, představitelé hlavních politických stran, parlamentních politických stran, a budeme se snažit domluvit na nějaké české národní pozici. Ale to prosím vůbec nesouvisí s tím, o čem jednáme dnes. To nesouvisí s tím, co má dělat vláda v demisi, a to nesouvisí s vnitřní politikou. Samozřejmě že to Ústava neříká, prostě proto, že Ústava vůbec nepředpokládá, že by někoho napadlo, že vláda v demisi je plnohodnotná vláda. Vláda v demisi, ta má být co nejkratší dobu, je to výjimečný okamžik a všechno má směřovat k tomu, abychom měli vládu s podporou. Já si, dámy a pánové, samozřejmě dobře uvědomuji, že všechno nemůže mít zcela přesná, nebo dokonce psaná pravidla. Jako konzervativní politik si to uvědomuji opravdu velmi dobře. Já se pokusím naprosto věcně vysvětlit, proč podle našeho přesvědčení tato vláda v demisi nemá dostatečnou legitimitu na personální změny, na personální změny, které očividně dělá a které se očividně chystá dělat. Proč by je dělat neměla, proč je to přinejmenším proti naší tradici a proti dobrým mravům a proč v tomto konkrétním případě, v tomto konkrétním případě je to dokonce na hraně legitimity a ducha ústavnosti. A v těch protiargumentech zazněly příklady vlád, nebo byly připomenuty případy vlád z minulosti. Já chci hned na úvod říct, a chci to říct úplně jasně, že tyto příklady jsou zcela irelevantní. Jsou irelevantní z několika podstatných důvodů a všechny jsou zároveň důvodem, proč by dnes měla tato vláda v demisi projevit zdrženlivost, proč by měla zastavit personální výměny až do období, kdy získá mandát, řádný mandát, a získá důvěru podle Ústavy České republiky. První okruh těch důvodů, těch podstatných důvodů, tvoří věci, které jsou nové, které jsou unikátní, které jsou originální a které tu nikdy předtím u těch předcházejících vlád v demisi nebyly. Taková situace tu byla v minulosti, taková situace tu prostě není teď a ty příklady nesedí. To nebyla věc jednání, to bylo jasné od začátku - způsob, jakým vláda vznikla, jakým byla jmenována, že tento způsob jí nedovolí získat většinu. A tak to taky bylo. Tato vláda neobdržela podporu ani jednoho jediného hlasu mimo hnutí ANO, které ve volbách nezískalo ani třetinu hlasů. A sám premiér v demisi stejně jako pan prezident veřejně a nahlas a podle mě dost neopatrně, ale to je taky otázka vkusu a politické taktiky, přiznali, jak a proč tato vláda vznikla a proč byla jmenována. Prý aby mohli co nejdříve odstranit vládu v demisi premiéra Sobotky. No prosím, já i toto dokážu pochopit, ale pak to není vláda, která má legitimitu provádět zásadní personální změny, protože za takovýchto podmínek má v tomto období legitimitu k jedné jediné podstatné věci, a to je svítit a topit. K ničemu jinému takováto vláda legitimitu nemá. A její předseda, který je pověřen prezidentem, má jednu jedinou hlavní povinnost - a znovu to opakuji, pane premiére, jednu jedinou hlavní povinnost - pokoušet se sestavit většinovou vládu a získat důvěru Poslanecké sněmovny. Vy nemáte dělat nic jiného. Vy máte zkoušet sestavit většinovou vládu a získat podporu Poslanecké sněmovny. Já jsem si včera přečetl výrok vašeho spojence pana prezidenta Zemana, který říkal: v této věci začínám být z pana Babiše nepatrně nervózní. Tak já už jsem hodně nervózní, protože za pět měsíců jsme se nepřiblížili k vládě, která by měla mít nějakou důvěru. To byl první důvod. Ale ono to tu je a my to tady zažíváme dnes a denně. Toto je jednobarevná vláda v demisi, která žije s tichou podporou KSČM a SPD, a je to poprvé od roku 1989, kdy se nějaká vláda opírá o podporu komunistů. Já jsem sice přesvědčen, že na to nedostalo ani hnutí ANO mandát od voličů, že na to nedostal s výjimkou komunistů, tam to respektuji, mandát vůbec nikdo, ale to je jiná otázka. Prosím, dělejte to tak, a pokud získá vláda řádnou ústavní cestou důvěru od komunistů, případně od SPD, tak se nám to nebude líbit, ale musíme to respektovat, protože pak to bude legitimní a legální. Ale zatím je fungování této jednobarevné menšinové vlády s tichou podporou komunistů de facto jakýmsi podvodem na občanech a tato vláda musí být ve všech podstatných věcech zdrženlivá. Já myslím, že tady každý z nás dá svým hlasováním najevo, zda schvaluje, aby tu byla dlouhodobě jednobarevná vláda v demisi, která se opírá o komunisty, a taková věc se týká samozřejmě i SPD. Třetím důvodem, proč jsem za všechny předkladatele velmi kritický k tomu, co dělá vláda, je způsob, jakým jsou uskutečňovány personální výměny.
Zbylé funkce zrušil. Langer to vysvětluje zásadním zjednodušením a zpřehledněním struktury. Přesto ho odvolal jen pár hodin po nástupu do funkce a ve chvíli, kdy byl Bělčík na dovolené v Tunisku. A víte, jak zatočil s Inspekcí ministra vnitra? Takzvaným teď GIBS, který je produktem ODS? Okamžitě. Zapečetili trezory, kanceláře, počítače a odchod! To je politická čistka. To my neděláme. A já myslím, že potom už budete mlčet o GIBSu. My jsme přišli na Ministerstvo vnitra do absolutně nepřátelského prostředí. Přišli jsme připraveni, věděli jsme, co máme dělat. Ta taky skončila. A je lež, že bych já na tom vyjednávání mluvil o tom, že jsme dělali nějaký seznam členů ČSSD. Takový nesmysl. Jak bychom to dělali, prosím vás? Mám bohaté zkušenosti s panem Kučerou. V životě jsem se tak nestyděl jako na jednání s General Electric. Ano, já jsem vyjednával jako ministr financí a chtěl jsem vědět, co ta General Electric tady udělá. A ten projekt funguje skvěle. My nejsme v pozici teďka, že musíme tady klečet na kolenou, a my už ani nepotřebujeme dávat daňové pobídky. Ano, když je to high technology, proč ne? Takže pan ministr to musel řešit. A teď děláme otevřené výběrové řízení a přihlásilo se 22 lidí. V téhle studii se píše o korupci v našem zdravotnictví. To je, byl šedou eminencí, vedoucí osobností a hybnou silou českého zdravotnictví. Vedení nemocnice i hejtman byli nadšeni, že se zabrání jejímu uzavření. Tento případ je příkladem toho, jak je politika propletena s korupcí a soukromými nezadatelnými zájmy. No to je fakt skvělý čtení, tohle. A já myslím, že je to všeobecně známo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych zahájil osmou schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji ho jako ověřovatele schůze. Máme tedy návrh na paní poslankyni Kateřinu Valachovou a na pana poslance Víta Rakušana. Kdo je proti? Děkuji vám. A paní ministryně Karla Šlechtová je na zahraniční cestě stejně jako ministr dopravy Dan Ťok. Dám tedy slovo panu premiérovi a potom se připraví pan předseda ODS a místopředseda Sněmovny Petr Fiala.
A lidi mají možná pocit, že vláda v demisi vlastně nic nedělá. A já se taky divím, že vlastně ODS, která asi je iniciátorem téhle schůze...